Kratší než na dvě minuty a naposledy. Už nechci zdržovat. Ty platily do té doby, než přišlo ANO do vlády. Kolegové, promiňte, ale s vámi skutečně ta zvůle přišla a my nemáme důvod se domnívat, že by odešla stejně snadno, jako odešla panu prezidentovi cukrovka.
Představme si, co by to ve skutečnosti znamenalo. Pak si tady můžeme schvalovat, co chceme, a bude rozhodovat předseda správního úřadu o tom, jestli se nějaké sankce udělují, nebo neudělují. Já chápu, tam, kde není vina na straně žadatele, s tím souhlasím, ale prostě žádný ministr nemůže rozhodnout o tom, že v nějaké části správního řízení se sankce udělovat nebudou. To pokládám za naprosto neudržitelný výklad a jsem překvapen, že tady zaznívá.
Paní a pánové, u tohoto tématu, mnozí z nás to pamatujeme, se zdržujeme, v uvozovkách, už mnoho let. Jestli ten systém umožňuje, nebo neumožňuje různé větší či menší podvůdky. A já bych chtěl poprosit, protože jsme se rozhodli, že podpoříme onu lhůtu 30 dnů, aby ona lhůta byla jasně využita i pro to, aby buď budoucí ministr, nebo ještě lépe správní orgán jasně a zřetelně prohlásil, že například první dva roky se žádná sankce uplatňovat nebude. A prostě bylo jasné a nepochybné, že po dobu náběhu, který se stanovuje na 24 měsíců, se žádná sankce uplatňovat nebude.
Taky děkuji.
Tak jsme se právě dozvěděli, že nejenom živnostníci latentně všichni kradou, ale dokonce i venkovští lékaři kradou a musí na ně být dozor. Po schválení této vaší novely se tento čas, kdy se nebude věnovat dítěti nebo pacientovi, výrazně rozšíří. Takže to je ten důvod. A na závěr ještě herecká vložka, když tady pan ministr říká, že sankce je nula až dva miliony, tak já bych to otočil. Sankce je dva miliony a možná nula, když to dobře dopadne.
Také já děkuji.
Já se omlouvám, nechci zdržovat, ale byl jsem trochu vyprovokován projevem pana poslance Stanjury.
Takže faktickou poznámku pan předseda Stanjura.
Já jsem říkal, že úvěr si můžeme vzít v případě, že to uznáme za vhodné a současně že jsme si jisti, že nemáme zbytečné provozní výdaje. A to jsem si tedy úplně jist, že máme zbytečné provozní výdaje.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi.
Nám vadí, že v době ekonomického růstu máme deficit 50 miliard a zvyšujeme zadlužení. Protože se s tím rozpočtem věcně neztotožňujeme, tak ho nepodpoříme, ale stejně tak nepodpoříme ani to vrácení vládě. Nás mrzí ten nárůst dluhu.
S přednostním právem pan předseda Pavel Bělobrádek.
Opakovaně tady zaznělo z pravé i levé strany, že tento rozpočet je kompromisem, a jedni říkají, že je to v podstatě spíše umělecký part s těmi politickými kartami toto sehrát, druzí říkají, že je to v podstatě výsledek velmi absurdní až hrůzyplný a měl by být zahozen, zmačkán a nahrazen něčím daleko hezčím a lepším. To není málo. Rozpočet na rok 2018 pochopitelně vychází z určité makroekonomické predikce a je otázka, jestli tato predikce je odpovídající, jestli jsou příjmy predikovány spíše konzervativně, nebo více realisticky. A hodnocení této predikce, tedy míry růstu příjmů, je hodnoceno většinou těch institucí, které vstupují do konsenzuální prognózy, jako spíše realistické, tedy nikoliv konzervativní. V předchozích letech to bylo hodnoceno spíše konzervativně, ty prognózy, některé instituce dokonce hovořily o optimistické prognóze.
Pan poslanec Třešňák, Svoboda, paní poslankyně Adámková, pan poslanec Kaňkovský před přednostním právem pana ministra. Takže prosím pana poslance Třešňáka.
Připomínky k praktickému nasazování eReceptů nemají nic společného s prosazováním netransparentnosti, protože Piráti by byli poslední, kdo by nechtěli šetřit a stavěli by se proti transparentnosti.
To byla faktická poznámka pana poslance Třešňáka. Prosím, máte slovo.
Já bych chtěl nejprve předeslat, že jsem taky lékař. Je do toho vloženo peněz, nechtějte ani vědět kolik, a za ty peníze tam není nic, co by měl splňovat. Doba se musí využít k tomu, pokud nějaká bude, aby se to dopracovalo. Protože už jsme jednou měli dva roky a co se stalo? Jsme ve stejné situaci jako předtím a teď si říkáme: rychle to dopracujeme.
Faktická poznámka paní poslankyně Adámkové. Prosím, máte slovo. Nyní faktická poznámka - pan poslanec Kaňkovský.
Milé dámy, vážení pánové, ještě krátká poznámka k problematice elektronického receptu. Měli bychom si ujasnit, o čem tady hovoříme. Takže neříkejme tady, že bouráme koncepci elektronického receptu.
K další faktické poznámce je přihlášen pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl přijat. Budeme jednat a hlasovat po 19. hodině.
Od 1. ledna skončí v celém státě 21 praktických lékařů pro dospělé a 27 praktických lékařů pro děti. Velmi jednoduše. Krajskému úřadu oznámilo celkem 48 praktických lékařů, že končí. Dá se předpokládat, protože je to méně, než bylo k 1. lednu 2017, méně než bylo k 1. lednu 2016, že to bude normální stav, kdy lidé odcházejí do důchodu, končí s praxí a podobně. Další dotaz zněl na motivaci. Dále ta prožluklá vyhláška. Když počítám ještě úvod a závěr, na třech, teď to vidím. Ještě to, co říkala paní poslankyně Adámková. To je totiž velmi, ale velmi klíčový zásah do soukromí lidí.
Ale chápu, že to nelze bez zásahu do daňových zákonů. Ale nebudu adresný, abych tím nekomplikoval dnešní, zatím relativně poklidné, projednávání. Tudíž nechceme přijímat politickou odpovědnost za to, jak to bylo zpracováno. Je to pro nás neutrální záležitost. Tady někdo mluvil o umění možného. My nechceme nemožné, ale rozhodně tento návrh není na stropu svých možností, byť je mi jasné, že můžeme diskutovat už jenom na bázi některých strukturálních dílčích změn, nikoliv změnit koncepci rozpočtu a měnit základní čísla.
Mám tady dvě přednostní práva, takže pan ministr Ivan Pilný.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nebude věčně pokračovat. Stejně tak jsou tady signály, že česká ekonomika se začíná přehřívat. Ví to i Česká národní banka, která začala zvyšovat úrokové sazby. Jsou tady problémy Evropské unie, které už byly zmíněny a které vytvoří tlak na kohezní fondy. To, jak bude vypadat státní dluh v roce 2018, bude velmi záviset na tom, jakým způsobem bude realizován ten státní rozpočet. Přestože je tam plánovaný deficit 50 mld. Takže já bych obavy ze zvyšování státního dluhu neměl. Takže mantra deficitu a státního dluhu má svoje hranice. A to bude velký problém a souhlasím s tím, že se s tím zatím mnoho nestalo. Pardon, já se musím podívat na ty další připomínky, které jsem obdržel. Je to zejména proto, že Ministerstvo pro místní rozvoj vypisuje paralelní programy ze státního rozpočtu, které duplikují v některých případech ty peníze z Evropské unie. Nechci také připomínat, že díky rozpočtovému určení daní jsme poslali daleko víc peněz jak krajům, tak obcím. S tím takzvaným přimalováváním nějakých miliard do státního rozpočtu na příjmové straně, aby to nějak vyšlo, nemohu souhlasit.
Ze všech těchto důvodů samozřejmě my nebudeme hlasovat pro tento rozpočet. Při druhém čtení přijdeme určitě s celou řadou pozměňujících návrhů. Jenom vysvětlím, proč ho nevracíme k přepracování. Já jsem o tom velmi přemýšlel. Samozřejmě se musíme vyvarovat rozpočtového provizoria, které by trvalo měsíce a destabilizovalo by hospodaření České republiky. Nicméně pokud bychom to dnes prohlasovali, tak ten rozpočet vracíme stejnému ministrovi zatím, stejným lidem, kteří ho připravovali. Spíš bych se obával, že dostane uhlí nebo ho ten čert dokonce vezme do pekla.
Pokračujeme v obecné rozpravě. S faktickou poznámkou je přihlášen pan ministr Pilný.
A já jsem tady už dvakrát citoval, kde narůstají státní zaměstnanci - jak v policii, tak v regionálním školství atd. Takže nebudu znovu opakovat, kde ten nárůst je. Všechny další nárůsty ve všech resortech včetně financí byly seškrtány na kost. Klesají, protože nečerpáme peníze z Evropské unie, z evropských dotací. Pokud tomu tak bude, tak kapitálové výdaje porostou. Dál bych chtěl říct, že mandatorní výdaje bohužel stoupají i v době ekonomického růstu, protože populace stárne bez ohledu na ekonomický růst. Takže nárůst mandatorních výdajů bude pokračovat i v období ekonomického růstu.
Děkuji.
Neříkejte, že to je 6 000 učitelů. Tak zkuste nám to číslo rozklíčovat, kolik je učitelů a kolik je těch ostatních. To za prvé. A za druhé, ano, je pravda, že kapitálové výdaje nepatrně rostou. A z toho kapitálové výdaje, jak tak rostou, jsou 55 mld. No a to je poměrně tristní, ne? Já tedy nevím, my tomu říkáme úplně jinak. Ano, to je to kouzlo těch statistik. Tak teď je to jenom mizerné, když ne úplně mizerné.
Další faktickou poznámku nevidím. Do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Aulická.
Dobrý den, kolegyně, kolegové. Chci se také vyjádřit k projednávání státního rozpočtu pro rok 2018 a konkrétně k sociální oblasti, tedy ke kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zde musíme podotknout, že opravdu nerozumíme přístupu při sestavování rozpočtu, protože se vůbec nebralo v potaz nutné navýšení financí z důvodu vládního rozhodnutí.

Druhou prioritou v této sociální oblasti je pro nás navýšení dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí, kterou dostávají obce s rozšířenou působností. Ústecký nebo Moravskoslezský kraj by vám mohl vyprávět. Já vám děkuji za pozornost.
Chci upozornit, když se podíváte na tento návrh rozpočtu, že tento návrh rozpočtu v žádné kapitole neobsahuje makroekonomické předpoklady a možnosti plnit sny o zásadně lepší infrastruktuře, o investicích, o zásadně vyšších platech, o podpoře vzdělávání a školství, o reformě důchodového systému. Nic takového v tomto návrhu nenajdete, nic pozitivního v tomto směru se z tohoto návrhu nedá vyčíst. Naopak i v tomto návrhu vidíme otevřené dveře pro všechny negativní jevy, kterých jsme byli svědky v minulém volebním období. I v tomto návrhu najdeme další dotace pro ty největší, najdeme tu neinvestiční transfery podnikatelským subjektům, které dokonce překročí 46 miliard korun. Budou také pokračovat dosavadní vládou schválené investiční pobídky velkým firmám. Když se tam podíváte, tak zjistíte i kterým. A já v této souvislosti, když se tady díváte na ten rozpočet, tak vyzývám všechny, aby si vzpomněli, kolikrát jsme slyšeli v době předvolební kampaně o odpovědném hospodaření. Z tohoto hlediska tento rozpočet ODS považuje za makroekonomicky nezodpovědný a doslova absurdní. Nebudeme pomáhat nikomu dělat volební kampaň, my zde budeme pracovat. Proto poslanecký klub Občanské demokratické strany předloží ve druhém čtení baliček změn a umožníme i hnutí ANO tento rozpočet vylepšit ve prospěch České republiky, ve prospěch jejích občanů a jejích nejlepších zájmů.
Děkuji panu předsedovi Fialovi a s přednostním právem nemáme...
A to si myslím, že promarňujeme příležitost, která tady je, protože aby ekonomika byla v takto výborném postavení, takto výborně fungovala, takové časy, se obávám, dlouho nebudou trvat a také dlouho nebudou opakovat. To vidíme. Taková je realita. Když tyto peníze nepřijdou, tak o to hlubší bude náš schodek. Je to takové to: dneska tančíme, dneska si užíváme.
Nevyšla naštěstí, tedy v pozitivním slova smyslu, to znamená, že bylo více příjmů a že byl menší deficit, dokonce v jednom roce nám to už reálně skočilo do významného plusu. Mám na mysli ten mimořádný rok 2016, který se ale v té míře určitě opakovat nebude. Ale svědčí to o něčem. Svědčí to minimálně o tom, jak jsou tyto rozpočtovány, sestavovány, jak máme brát vážně ta východiska makroekonomická, protože když se to stane čtyřikrát, tak už to skoro nevypadá na náhodu. Už to vypadá jako určitý způsob práce, kdy v každém takovém rozpočtu je určitá vnitřní rezerva. Takže to pokud jde o tu kvalitu východisek. Je pravdou, že je asi ambicí dobrého správce eráru, aby fiskální úsilí působilo nikoliv procyklicky, ale směrem k vyrovnanosti. Tomu slouží strukturální deficit, tedy deficit očištěný o cyklické vlivy. A je zajímavé si říci, proč tomu tak bylo. Například rok 2014 byl nečekaně vyšší strukturální deficit. Ale to kolísání v každém případě ukazuje, že ty střednědobé výhledy nejsou zrovna věcí, podle které se můžeme vážně řídit. Samozřejmě že jménem našich voličů musíme kvitovat i konkrétní valorizace včetně valorizace důchodů. Celá řada věcí se sem také nedostala, byť byla ve volebním období slibována, ale logicky ve volebním období už to nemohlo být rozpočtováno. Takže to uvidíme, jak se s tím popasujeme. A kdy tedy máme přidat občanům, když ne v době, kdy se daří?
Protože ten nástroj není špatný. Proč ti lékaři to nechtějí? V čem je problém? Proč to nepochopili? To je úplně logické, protože já taky věřím svému praktickému lékaři, který mě taky prosil o to, abych se tady pokusil to odložit. Ne že by byl proti principu. Ale myslí si, že to je špatně připravené, bojí se toho. Ale to není možné. Lékaři mají oprávněnou obavu, že ty sankce budou platit. Tak si s tím vůbec nehrajme. My to chceme udělat tak, proto jsme navrhli tak enormní zkrácení lhůty, abychom neohrozili transpozici. Recepty patří do zákona o léčivech. To není žádný přílepek. Jsme přesně v tom zákoně. Taky klopotně, protože oni to myslím mají před závěrečným hlasování na plénu Senátu. Budeme navrhovat odklad. Jsme připraveni debatovat o tom, co je racionální doba, abychom se my, kteří navrhujeme různou dobu, vzájemně nevykřížili, abychom našli většinové stanovisko. Když ne pět, tak dva roky mi přijdou bezpečné. Ale v této chvíli nemáme čas ten zákon vylepšovat. To je všechno. Děkuji.
Opravdu jenom velice krátce. Věřím tomu, že nemusejí být většinou. Ale neříkejme všichni lékaři. Prostě někteří ano, někteří ne.
Já nejsem z Prahy, takže to nevidíme všechno jenom z Prahy. A já tedy musím popsat, jak to funguje. Jediný problém je, abyste se skutečně validovali u SÚKLu, dostali k tomu certifikát, který vás elektronicky přihlásí. Takové ty řeči, že možná si to pošle na esemesku nebo QR kódem, budou asi možné. Jenom to, co tady řekl pan ministr. Nechceme transparenci a mít naprostý přehled.
Děkuji panu poslanci.
Děkuji, pane předsedající. Ale dalo se to očekávat, protože byla otevřena Pandořina skříňka s eRecepty. Viděl ji někdo z nás? Probíral ji zdravotní výbor? Nepřišla. Kdybychom všichni znali ty podmínky, o kterých se tady mluví, že všechno bude povoleno, že bude možno provádět jakýmkoli způsobem elektronický recept... A těch výjimek tam bude celá řada. Ale už to poběží! To je důležité. Poněvadž dokud to nespustíme, tak nebudeme vědět, jaké to má chyby.
A tento státní rozpočet charakterizuje ještě také to, že se v něm respektuje to pomalé tempo čerpání evropských peněz. To se tam nikdy nepočítalo. To je potřeba si uvědomit. Mohu souhlasit s tím, co tady říkal pan předseda Kalousek, že bohužel státní správa podporuje kvantitu nad kvalitou. Ten jsme zabetonovali natolik, že je to pravda.